Já nevím, jestli to pan ministr ví, ale bod, který se týká tohoto zákona, už je v současné době po aktivitě pana kolegy Žáčka zařazen na projednání výboru pro bezpečnost. My ten bod máme v programu. A bezpečnostní výbor má plné právo po rozhodnutí většiny svých členů se tímto bodem zabývat. My jsme tak suverénně rozhodli. Řeknete jim, že ten bezpečnostní aspekt má být opomenutý? Zapomínáte na to, na co upozorňují naše tajné služby v České republice, to je prostě nedůležité, my to potřebujeme mít rychle schváleno v pátek dopoledne v 10 hodin na mimořádné schůzi. Já prostě tohle odmítám. Takhle nemůžeme přistupovat ke strategické záležitosti, která může ovlivnit další generace v České republice a naši energetickou závislost na někom a na něčem. Proto mi dovolte, vážený pane předsedo, přednést v této chvíli procedurální návrh. Procedurální návrh bude znít jednoduše, navrhuji přerušení projednání tohoto bodu až do projednání dané věci ve výboru pro bezpečnost.
Svolal jsem kolegy z předsálí. Budeme hlasovat procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do projednání tohoto tisku ve výboru pro bezpečnost. Kdo je proti? Nacházíme se v obecné rozpravě.
Děkuji. Mimořádná schůze byla svolána na základě žádosti nikolivěk vlády, ale poslanců. Měl jsem to říct v úvodní zprávě, omlouvám se.
Na to nestačí Norsko a zásoby. A že bychom byli v takových přátelských vztazích s těmito regiony, o tom bych vážně pochyboval.
Pane předsedající, budeme během tří čtyř minut hlasovat. Děkuji. Ostatně pan kolega poslanec Žáček to zmínil. Tady je předložený návrh zákona, který projednáváme.
Budeme hlasovat o návrhu na vrácení zákona garančnímu výboru. Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání - návrh pana Lipavského. Návrh na vrácení zákona byl zamítnut.
Ještě jednou pěkné odpoledne.
Ale protože to není jisté a protože je velká obava, že elektřina bude zlevňovat, tak tady ten návrh je.
Já ani naše politická strana, nikdy nedopustíme, aby bezpečnost České republiky byla privatizována tím, že se podepíše smlouva s nějakým jiným subjektem, na který se přehodí plnění bezpečnostních požadavků. Vláda musí doložit Sněmovně své kroky.
Ještě jednou pěkné dopoledne, teď tedy už v té řádné rozpravě. Já pominu, jakým způsobem se zde tento zákon se zjevnými nedostatky tlačí, a pokusím se tedy být maximálně stručný a věcný především k těm svým pozměňovacím návrhům, které pak budu načítat v podrobné rozpravě. Avšak musím i reagovat a opravit pana ministra Havlíčka, který zde tvrdil, jak je nad zákonem široká politická shoda, vlastně to zde komentovala už paní poslankyně Langšádlová. Takovým zajímavým momentem, který se tam několikrát objevil a zase zmizel, byl paušál za jistič, který je kupodivu i v té poslední verzi, avšak z hlediska spotřebitelů by mělo být férové platit za skutečnou spotřebu, nikoli paušál za jistič. Nechci být ďáblovým advokátem, co se týká stanovení výše té ceny. V tomto bych byl optimista, věřil bych, že se skutečně bavíme o 160 až 180 miliardách korun.
Přesnou částku nikdo neví a nikdo se o její vyčíslení v tuto chvíli ani nesnaží. Přesto jeho projednávání tady ve Sněmovně zatím doprovází poměrně poklid. Pan vicepremiér Havlíček při prvním čtení říkal: pojďme všechno prodiskutovat na hospodářském výboru. Ale na tomto výboru se žádná velká debata nevedla. Ti, kdo měli přijít, asi nepřišli. Diskutovalo se spíš o tom, jak tento zákon co nejrychleji protlačit Sněmovnou. Je to jasně zřetelné na zvukových záznamech. Garanční výbor po prvním čtení dostal dva pozměňovací návrhy, oba od kolegy Lipavského, oba byly výborem zamítnuty. Řekl, že za posledních třináct nebo čtrnáct měsíců se podařilo vytvořit jízdní řád, model financování, investorský a dodavatelský model, uzavřít klíčové smlouvy mezi ČEZ a státem, zahájit notifikační proces s Evropskou komisí a připravit tento zákon. Netroufám si hodnotit zbytek tohoto úsilí koncentrovaného do posledního roku a půl, ale pokud jde o zákon, který právě projednáváme, platí úsloví práce kvapná málo platná. Návrh zákona byl projednáván ve zkráceném a zúženém mezirezortním připomínkovém řízení. Řadu výhrad k návrhu, které v konečném znění předloženém Sněmovně nebyly reflektovány, vyjádřila ve svém stanovisku i předsedkyně Legislativní rady vlády ministryně Benešová. Návrh zákona také vyvolává různé otázky související s bezpečností státu. To je cena, která investorovi zaručí návratnost investic při započtení všech typů nákladů včetně přiměřeného zisku. V souvislosti s klimatickými závazky evropské státy stále více přecházejí k obnovitelným zdrojům energie a ceny obnovitelné energie jdou dolů. Kladu si otázku, jestli se skutečně jedná o podporu výstavby, nebo spíš o podporu vládou vybraného investora. Důvodová zpráva přitom žádné dopady této půjčky na státní rozpočet nepřipouští. Jak toho stát dosáhne, když si ty peníze bude muset sám vypůjčit?
Před uzavřením smlouvy o výkupu si ministerstvo vyžádá stanovisko všech zpravodajských služeb České republiky, přičemž tato stanoviska budou po projednání vládou předložena k projednání příslušným výborům Parlamentu." Česká republika je totiž vázána platnou bezpečnostní strategií, která jasně definuje životní a strategické zájmy státu. Buďme upřímní, obsah zákona naprosto neodpovídá názvu a avizovanému účelu zákona. Místo aby řešil skutečný přechod k nízkouhlíkové energetice celé České republiky, tak se věnuje pouze elektřině, a to pouze z jádra, a to reálně pouze z jednoho aktuálně zvažovaného nového bloku, což je naprosto nepřípustné a účelové zúžení zákona. Myslím si, že je až skandální, že tak krátký zákon o 13 paragrafech na 8 stranách by měl řešit komplexní problematiku výstavby projektů za stovky miliard až biliony korun. Jsem přesvědčen, že tento zákon je reálně zcela nepoužitelný pro rozvoj jakéhokoli dalšího projektu, než jen velmi specifické části v současné době připravovaného jednoho projektu v Dukovanech. Rozumím tomu, že vláda musí činit aktivní kroky, ale odmítám, aby tahle vláda prodala bezpečnost České republiky. A jsem přesvědčen, že vláda, tak jak se chová nezodpovědně k veřejným financím, se nemůže chovat k bezpečnosti České republiky, této země. Já pevně věřím, že vláda podpoří můj pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji. S přednostním právem Leo Luzar, připraví se pan Marian Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já mám dojem, že ho tady nikdo nečetl. Ale četl ho někdo opravdu? Nebo je to jenom hra? Ale kolegyně, kolegové, oni se k tomu vyjadřují. Vždyť jsme si tady přijali zákon o ověřování zahraničních investic. Tam je jasné stanovisko a jasná úloha bezpečnostních služeb České republiky, aby ověřovaly, jestli ten investor, který tady přichází, je investorem, který splňuje vysokou míru bezpečnosti a transparentnosti v té investici. Nebo se mýlím? I kdyby to měl být jenom turistický let do Moskvy. Si přečtěte ten návrh zákona, kolegyně, kolegové. Kde v tom vidíte to ohrožení bezpečnostních zájmů? Protože tento zákon je o modelu, finančním modelu další práce s jadernou energií v rámci svých zákazníků, v rámci výkupu energií, v rámci prodeje energií a fungování na tomto volném trhu s energiemi. Ale znovu zdůrazňuji, zase s dohledem na cenu a s možnostmi, jak se k té ceně dostat a jak fungovat vůči zákazníkům. Je tady model, jak se na tu výstavbu budou dávat prostředky tak, aby to nestálo občany tolik, ale aby tam byla možnost tuto výstavbu podporovat a financovat ne na úkor občanů. A tady jsme vázáni evropskou legislativou. Může stát vstoupit do soukromého subjektu? Nemusíme se ptát Evropy a můžeme rozhodovat jako stát.
Doporučuje se proto, aby investor právě tato demonstrativně uvedená kritéria ze strany 21 a 22 zmíněné zprávy zapracoval do zadávací dokumentace tendru tak, aby rizikům předešel. Navrhujeme kritéria zapracovat do části, kde je deklarováno, že vláda může zrušit tendr. Toto zapracování je v zájmu transparentnosti vůči uchazeči a současně je v zájmu zmíněného dodržování povinnosti zapracovat vládou schválené bezpečnostní zájmy do zadávací dokumentace. Současně je nutné zpřesnit dikci ustanovení tak, aby bylo zcela jasné, že stát může do procesu z bezpečnostních důvodů zasáhnout v jakékoliv fázi přípravy tendru, samotného tendru i po něm. Pracovní skupina se obává, že pouhé stanovení této možnosti uchazeče zpětně odmítnout vládou není tím, co bude postačovat posuzujícím orgánům pro využití této výjimky - Evropská komise, ÚOHS, soudy. Zde tedy jde o jednu z klíčových otázek, na kterých celá filozofie projektu stojí. To spočívá v tom, že se nebude postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Je třeba si uvědomit, že například výklad § 29 písm. a) gestora zmíněného zákona, MMR, k této otázce se během přípravy projektu v posledních dvou letech radikálně změnil. Proto je třeba klíčové základní bezpečnostní zájmy v procesu, včetně zadávací dokumentace, skutečně a prokazatelně ošetřit, protože to má i závažný důvod právní. Je dále zřejmé, že s ubíhajícím časem a postupem celého projektu se budou zvyšovat obtíže a problémy spojené s případnou snahou, bezpečnostní problémy, zvláště ty, které již existovaly na začátku procesu, vyřešit bez výrazných nákladů či ztrát finančních, politických, časových. Čím později se taková rozhodnutí přijmou, tím budou možnosti je řešit menší. Souvisí to s požadavkem na existenci již postavené referenční elektrárny o požadovaném výkonu. Je pak velkou otázkou, jak striktně v procesu výběru uchazeče bude to kritérium uplatňováno, protože by snadno mohlo být použito jako eliminační. Předložená zadávací dokumentace uvádí, že k tomuto datu dojde již k výběru preferovaného uchazeče či uchazečů. V případě, že by tomu tak nebylo, výrazně by se tím zvýšilo riziko, že mezi předloženými nabídkami budou pouze nabídky od rizikových uchazečů, což výrazně ztíží rozhodovací pozici státu. Zapracování varování NÚKIB ze 17. prosince 2018, dále jen varování. Je třeba upozornit, že proto předpokládáme, že bude investorem státu zcela jasně a přesně sděleno, jaké rozdíly byly do dokumentace a z jakých důvodů zapracovány mezi první verzí zaslanou státu a druhou verzí, která bude předána státu po zapracování jeho prvních připomínek. Tato možnost na jedné straně zainteresovává dodavatele k dokončení projektu a na jeho ceně, nicméně taktéž některé uchazeče eliminuje.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 68. schůzi Poslanecké sněmovny. Pozvánka nám byla rozeslána elektronickou poštou 13. listopadu. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Miroslava Kalouska a pana poslance Leo Luzara. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovateli 68. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Miroslava Kalouska a pana poslance Leo Luzara. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 68. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a nelze rozšiřovat schválený program. Než přistoupíme k hlasování, pan předseda Jakub Michálek s přednostním právem.
Vím, že to je trošku, řekněme, žádost, které možná nebude vyhověno, protože nám bylo avizováno od hnutí ANO, že nepodpoří program protikorupční schůze. Vycházím z dokumentu , který je jediným programem, který potřebujete. Je to program hnutí ANO, který jednoznačně slibuje, že v oblasti justice novým zákonem zaručíme státním zástupcům nezávislost na politicích a zavedeme specializovaný elitní útvar pro stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality. Závazek přijmout novelu zákona o státním zastupitelství obsahuje také programové prohlášení vlády. Do výběru soudců a státní správy soudů zavedeme změnou zákona o soudech a soudců jasná pravidla. Obě tyto zásady jsou provedené v návrzích, které jsou v programu mimořádné schůze, kterou teď předkládáme. Je to novela zákona o státním zastupitelství, kterou vláda nepředložila. A proč? Víc jak rok už čekáme na to, než vláda splní tento svůj slib, který má v programovém prohlášení, který mělo hnutí ANO ve svém volebním programu. A doteď tady ten návrh není. Ten návrh zákona tady leží. Dneska máme jedinečnou možnost, abychom toto stihli. "Pokud se budeme podílet na vládě, budeme průběžně jednat s opozičními stranami, nebudeme a priori odmítat návrhy zákonů opozice, vždy je posoudíme a budeme se jimi zabývat." Máme tady tři zákony o státním zastupitelství. Ty novely, které měla předložit vláda, ale nepředložila je. Jeden z nich pochází ze Senátu Parlamentu České republiky. A přesto nám bylo avizováno, že program protikorupční schůze nebude schválen. Místo toho si ANO svolá vlastní protikorupční schůzi a na té návrh zákona o státním zastupitelství pravděpodobně nebude, protože vláda ho nepřipravila a nepředložila. Samozřejmě jsme dostali i různé žádosti. Protikorupční iniciativy kritizují postoj a požadují, aby se probírala protikorupční problematika na jednání Poslanecké sněmovny. GRECO samozřejmě projednávalo, jakým způsobem se Česko staví ke korupci, a dospělo k velmi nelichotivým závěrům.
Program nebude totožný s touto schůzí, určitě tam zahrneme ten lobbing, který tu dnes chybí. Předpokládám, že nebudeme mít zájem na tom tzv. kecacím bodu o vyhodnocení dopadů, protože jde především o to, co se projedná, a ne o to, že si budeme povídat o tom hodnocení samotném. Určitě projednáme novelu infozákona a je zde velký předpoklad, že projednáme i novelu zákona o střetu zájmů, neboť musíme reagovat na ústavní nález. To je druhá část mého vystoupení. A to se týká těch tří bodů o státním zastupitelství. Vzhledem k tomu, že jsme v situaci, kdy paní ministryně předložila ten návrh, na Ministerstvu spravedlnosti už ten návrh není, je v tuto chvíli někde na vládě, nicméně máme k dispozici vyjádření samotných státních zástupců, kteří říkají, že to nevítají, abychom teď řešili novelu toho zákona, že si to v podstatě nepřejí. My máme zájem na tom, aby se reálně projednala určitá protikorupční opatření, která jsou v hodnoticí zprávě GRECO, která jsou nám vyčítána, a to, že jsme poslední v Evropě, je pravda. Zkrátka nemáme stejnou startovací čáru. Já doufám, že se nám podaří projednat, předjednat a schválit všechny body té mimořádné schůze, co budou. Ještě jednou děkuji. Má na mě telefonní číslo. Ale znovu chci poukázat na určitou dvoukolejnost.
Svolavatelem této schůze není pouze poslanecký klub Pirátů, ale byla na tom shoda napříč opozicí. Takže nebyl jste překvapen, nebylo to něco neočekávaného. To není vůbec nic jiného. Ale tady jsme přece měli daleko ještě zásadnější věci, které jsme navrhovali na program této schůze, ať už to bylo druhé čtení právě zákona o soudech a soudcích, nebo tu novelu zákona o střetu zájmů. Vůbec nic! Bohužel se k tomu přistupuje tak, jak je tady na půdě Sněmovny zvykem. A ještě jeden důležitý bod bych také rád zmínil a to je otázka přípravy reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já myslím, že to je evergreen, na kterém bohužel také vláda dokazuje to, že co nechce řešit, tak prostě úspěšně se snaží vysedět nebo prostě odložit. Byla tam nějaká shoda. Je to naprostý alibismus, vláda v tom nedělá vůbec nic.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená Poslanecká sněmovno, vážený předsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, já si dovolím trochu zareagovat na to, co už tady zaznělo.
V Rusku a Číně - byl to příměr - šanci nemáte. A tam je hodnocení toho, jak se může česká firma ucházet o vládní zakázky. A pak si můžeme všichni udělat obrázek o tom, jak vláda naplňuje nebo nenaplňuje strategické dokumenty tohoto státu a jak pracuje nebo nepracuje ve prospěch občanů České republiky.
To byl pan poslanec Jan Lipavský. Mám tady dvě faktické poznámky, Ondřeje Benešíka a Radka Kotena. Nyní Ondřej Benešík s faktickou poznámkou.
Já jenom k té diskusi, která tady proběhla, mám tři poznámky. Ty energetické společnosti přece našetří z toho, co jim ten občan zaplatí, takže se to musí promítnout do ceny právě pro toho občana. A k té poznámce, že jsou tady někteří, kteří by zakázali obchod s Čínou a Ruskem, teď volně parafrázuji. Nebylo to úplně přesné. A my jsme na výboru pro evropské záležitosti teď ve středu vyzvali Evropskou komisi, aby připravila opatření na omezení dovozu zboží, u kterého existuje sociální a environmentální dumping. Prostě pokud to zboží vyrobíte tak, že ho vyrábí desetileté dítě, které má být ve škole, za minimálních sociálních standardů, minimálních standardů na bezpečnost práce, s minimálním platem jenom tak, aby přežilo, tak samozřejmě potom takové zboží je podstatně levnější. A Čína patří rozhodně k producentům takového zboží. Ale objektivně říkám, že nejenom Čína.
Pane kolego, skončil vám čas k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Radek Koten s faktickou poznámkou a připraven je pan kolega Dolínek.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych velice rád vaším prostřednictvím zareagoval na kolegu Lipavského, který tady říkal, že Ruská federace od nás stejně nic nebere, tak jako my tam nemůžeme vyvážet nic atd. On má samozřejmě pravdu, ale toto opatření vzniklo až na základě sankcí Evropské unie v roce 2014 a potom na to reagovala ruská strana samozřejmě nějakými svými protiopatřeními, která zakazují dovoz nějakých strojírenských výrobků, potravin atd. V tom máte nepochybně pravdu.
Ano, po anexi Krymu země Evropské unie uvalily sankce na Ruskou federaci, ale bylo to na dovoz zbraní a jejich komponent a na ty produkty, které mají nějaký bezpečnostní rozměr.
Nyní tedy kolega Benešík, ještě jedna faktická poznámka.
Já se budu částečně opakovat. Tady se pořád vytváří mýtus, že Evropská unie zakázala svým výrobcům vyvážet do Ruska jablka. To prostě není pravda! To je prostě celá pravda. Takže to si prostě uvědomme. Co se týče Ruské federace, tak já bych byl také rád, aby ten obchod byl větší, nicméně dneska je marginální. Dneska je méně než dvě procenta. Ale samozřejmě to saldo na ruské straně je podstatně vyšší, protože Ruská federace k nám dováží suroviny, ropu, zemní plyn a ona z toho samozřejmě žije, protože téměř polovina státního rozpočtu Ruské federace je právě tvořena zdroji, které jsou generovány z prodeje nerostných surovin. Ten člověk je dneska prezident Ruské federace.
Příčinou bylo to, že Rusko ukradlo Ukrajině Krym a vyvolalo válku, ve které bylo přes 10 tisíc mrtvých.
Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás opět musím odhlásit. Pane poslanče, máte slovo.
Ještě jednou děkuji za slovo. Domnívám se, že zde hrozilo určité obcházení a ignorování názorů celé bezpečnostní komunity České republiky. Byla by to určitá reakce taky na pana kolegu, který prezentoval a naznačoval určitý rozpor mezi ministry vlády České republiky. V předložené verzi zadávací dokumentace jsou tyto zájmy zapracovány nedostatečně. S pozdravem Jan Hamáček." Komu byl tento dopis adresován? Zde přítomnému panu ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. Věřme, doufejme, že stejně jako náš výbor pro bezpečnost tyto věci vyřeší. Všech potřebných bezpečnostních autorit.